My je obětujeme v rámci šetření. Když tam ten asistent nebude, tak učitel udělá co? Odchytne si paní uklízečku? Nebo zavolá pana školníka, aby pohlídal třídu, a on odvede to dítě do ředitelny? Prostě je to něco naprosto katastrofálního. A milí pedagogové, starejte se! Za mě to je další z mnoha podrazů na školství a na pedagogy.
Děkuji, pane poslanče. Prosím, máte slovo.
Takže prosím o zařazení tady toho bodu.
Děkuji za návrh. Nyní tedy vystoupí pan poslanec Brázdil a jako poslední je přihlášená paní poslankyně Mračková Vildumetzová. Prosím, máte slovo. Přehled zbývajících bodů k projednání vám byl rozeslán elektronickou poštou. Jako první je přihlášen s přednostním právem pan předseda Benda a já vás všechny, kolegyně a kolegové, již teď žádám o ztišení, přesunutí vašich rozhovorů do předsálí. Platí to úplně pro celý sál, ať můžeme vyslechnout návrhy, které přednese pan předseda.
Ty zařadit za ta pevně zařazená třetí čtení s tím, že se v nich případně bude pokračovat v pátek, pokud by se to nestihlo. To jsou dva návrhy do třetích čtení. Toto jsou čtyři návrhy, které si dovoluji jménem koalice přednést.
Děkuji za přednesené návrhy. Nyní je další přihlášenou paní předsedkyně Alena Schillerová s přednostním právem a následuje pan předseda Okamura. Ještě jednou prosím o ztišení.
Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Žádám zařadit jako první bod dnešního jednání, protože skutečně je to velmi, velmi zásadní. Bohužel, i když nerada, opětovně musím konstatovat, že strach a obavy související s reálností státního rozpočtu na rok 2023, které jsem zde z tohoto místa prezentovala opakovaně, se potvrdily...
Pokud cokoliv potřebujete řešit, tak se přesuňte do předsálí.
Děkuji, paní předsedkyně. Opakovaně se potvrdily a rozpočtový proces, za který plně nese odpovědnost ministr financí Zbyněk Stanjura, je vrcholem šlendriánství a rozpočtového harakiri. Myslím pana ministra Stanjuru nebo pana ministra Síkelu, ke kterým jsem mluvila vždycky. Výsledek je tedy ten, že ministr Stanjura udělal v rozpočtu botu za téměř 60 miliard korun. Já tedy očekávám, že ministr financí tuto politickou odpovědnost vyvodí. Já pouze připomínám, že tato zcela nová daň byla přijata jako poslanecký návrh poslance Zbyňka Stanjury jako přílepek k daňovému balíčku. Členové výboru se tehdy jednoznačně shodli, že je třeba poukázat na rizika plynoucí z takové situace a zamezit tomu, aby se odchylky od pravidel tvorby rozpočtu staly novou normou. Výbor dále konstatoval, že nedisponoval dostatečnými informacemi k hodnocení uvedených mimořádných příjmů rozpočtu z hlediska pravděpodobnosti jejich dosažení. To je všechno dohledatelné ve stenozáznamech. V důsledku tohoto nestandardního legislativně rozpočtovacího procesu jsme neměli žádný konkrétní propočet.
Jelikož dochází ke zpochybnění hlasování, budeme nejdříve hlasovat o něm a následně až opakovat hlasování případně. Návrh byl přijat. Ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro? Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu. Návrh byl přijat. Nyní přistoupíme k dalšímu předkladateli, kterým je paní předsedkyně Schillerová. Nejdříve tedy hlasujeme o zařazení tohoto nového bodu. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu? Návrh nebyl přijat. Hlasujeme tedy o zařazení nového bodu. Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Balaštíková navrhuje nový bod pod názvem Obiloviny z Ruska a Ukrajiny. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu? Prosím.
Děkuji. Já bych chtěl jenom říct, že při 70. hlasování jsem hlasoval pro a na sjetině mám proti.
Děkuji, tedy jenom pro záznam. Zahajuji hlasování o pevném zařazení tohoto bodu. Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Adámková dále navrhuje nový bod pod názvem Dostupnost služeb České pošty, dopad na kvalitu života českých občanů. Ptám se, kdo je pro zařazení nového bodu? Poslední návrh paní poslankyně Adámkové je taktéž nový bod, a to Dostupnost zásobování léky na českém trhu. Zahajuji hlasování o novém bodu. Ptám se, kdo je pro zařazení? Návrh nebyl přijat. Pokorná Jermanová také navrhuje nový bod pod názvem Vládní strategie nakládání se státním majetkem, prodej zámku Štiřín a ostatní. Návrh nebyl přijat. Paní poslankyně Oborná navrhuje nový bod pod názvem Opatření vlády na pomoc postiženým zemědělcům v souvislosti s přemnožením hraboše polního. Paní poslankyně Maříková navrhuje také nový bod pod názvem Obilí z Ukrajiny drtí trh v EU. Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 63. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Paní poslankyně, páni poslanci, nyní bych vás chtěla informovat o návrzích, na kterých se shodlo dnešní grémium. Nejprve bych vás chtěla informovat o dohodě z grémia, která se týká svolané 64. schůze Poslanecké sněmovny. Za třetí návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny, a to do bloku Volební body. V 15 hodin bude zahájena 64. schůze Poslanecké sněmovny, a jak jsem vás již informovala, asi v 15.10 pak budeme pokračovat v přerušené 60. schůzi Poslanecké sněmovny.
Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy? Není tomu tak. Pan ministr má zájem o závěrečné slovo? Nemá. V obecné rozpravě nezazněl návrh, o kterém bychom měli hlasovat. A než otevřu podrobnou rozpravu, tak vás poprosím o ztišení. Zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Prosím, máte slovo. Návrh byl přijat, garanční výbor se tedy návrhem zákona nebude zabývat. Přistoupíme k projednávání dalšího bodu. Budeme tedy pokračovat v projednávání tohoto bodu.
Jsme ve druhém čtení, tak mi dovolte, abych jenom připomenul základní body tohoto návrhu zákona. Obce tedy nebudou muset měnit dlouholeté zažité postupy. V případě, že při správě místního poplatku vyvstanou problémy, nabízí nový model jasnou návaznost na daňový řád, a správce poplatků i poplatkové subjekty tak budou moci lépe využít standardních nástrojů daňového řádu pro stanovení daní, poplatků a jiných obdobných peněžitých plnění. Obecní úřady nebudou povinny vyměřovat poplatky v případě, kdy budou zaplaceny sice opožděně, ale ve správné výši, což bude znamenat úsporu při správě místních poplatků. Poplatkovým subjektům se nově výslovně umožňuje podat žádost o vyměření místních poplatků. Ta se provádí na základě podnětu veřejné ochránkyně práv v návaznosti na judikaturu správních soudů a na základě zkušeností z aplikační praxe. Podle stávajícího znění zákona se místní poplatek vyměřuje pouze tehdy, pokud není zaplacen včas nebo ve správné výši. Pokud je místní poplatek zaplacen včas a ve správné výši, nevydává správce poplatku platební výměr, proti kterému by se bylo možno odvolat. Myslím si, že to není politicky výbušné téma.
Ano, pane ministře, máte pravdu.
Já se pokouším popsat situaci, kdy subjekt, který měl platit poplatek, se chce nějakým způsobem odvolat. O této možnosti však mnoho poplatkových subjektů neví, což zakládá nerovnost mezi poplatkovými subjekty, kteří více střeží svá práva, a poplatkovými subjekty ostatními. Postup v případě, kdy je poplatkový subjekt v insolvenci, se více přizpůsobuje specifikům správy místních poplatků. Očekává se zvýšení dobytnosti poplatkových pohledávek a tím i zvýšení příjmů obcí. Očekávám na to téma debatu.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj rozpočtového výboru poslanec Jiří Havránek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případně pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, máte slovo.
Krásné odpoledne, dobrý den. Děkuju za upozornění. Děkuji paní předsedající za upozornění.
Děkuji, pane zpravodaji.
Děkuji. Dobré odpoledne, vážení členové vlády, paní kolegyně poslankyně, páni poslanci. Předkladatelem je poslanec Martin Exner a Eliška Olšáková. Pozměňovací návrh se týká poplatku za zhodnocení pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace. Vlastníci se tak podílí na nákladech, které musela obec nově vynaložit na vybudování kanalizace či vodovodu, přičemž na oplátku mají díky možnosti připojení se na vodovod či kanalizaci zhodnocen svůj majetek. Problém v současné době je v tom, že při kontrole obecně závazných vyhlášek je zaujat velmi striktní přístup, který v podstatě znemožňuje, aby obce vybíraly poplatek z pozemků, které nejsou stavební.
Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr zemědělství Zdeněk Nekula.
Vážená paní předsedající, vážené poslankyně, vážení poslanci, dovolte mi, abych opakovaně uvedl vládní návrh zákona, kterým se zrušuje zákon o zemědělských skladních listech a zemědělských veřejných skladech.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, aby se slova ujal zpravodaj zemědělského výboru poslanec Martin Hájek, informoval nás o projednání návrhu ve výboru a případné pozměňovací návrhy odůvodnil. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Zemědělský výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky po úvodním slově ministra zemědělství Zdeňka Nekuly, zpravodajské zprávě poslance Martina Hájka a po rozpravě
Děkuji, pane zpravodaji. Prosím, máte slovo, pane poslanče.
Účelem bylo umožnit převody vlastnictví nebo vznik zástavního práva k zemědělským produktům uskladněným v zemědělských skladech. Jak jsem řekl na začátku, my jako klub hnutí ANO tento návrh zákona o zrušení podporujeme. Děkuji za pozornost.
Prosím, máte slovo.
Jsou to věci týkající se zajištění náhodných nákupů a uskladnění.
Třetí pozměňovací návrh nahrazuje zprávy o stavu životního prostředí jednotlivých krajů souhrnnou zprávou o životním prostředí v krajích České republiky.
Děkuji, paní zpravodajko. Prosím, abyste se posadila ke stolku zpravodajů. Otevírám obecnou rozpravu a táži se, zda se někdo hlásí do obecné rozpravy? Ano, je tomu tak, pan poslanec Fridrich. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Ten návrh zákona vychází tak, jak už tu bylo zmíněno, ze změn evropské legislativy, nutnosti její implementace a taktéž z nutnosti sběru a centralizace dat. Nemyslím si, že by to byla nějaká kontroverzní norma, takže i na výboru pro životní prostředí proběhla velmi hladce. Pro mě tu vlastně zůstává jediná otázka, a to je taková, v jaké výši a z jakých zdrojů bude realizace tohoto zákona financována.
Hlásí se ještě někdo do obecné rozpravy? Omlouvám se kolegům, kteří... Ano, můžete se vrátit na místo v předsálí, odkud jste přišli. Omlouvám se, velice se omlouvám, hlasovat momentálně nebudeme. Zahajuji podrobnou rozpravu. Táži se, zda se někdo hlásí do podrobné rozpravy? Ano, paní zpravodajka, prosím, máte slovo.
Děkuji.
Paní poslankyně Peštová se hlásí s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Takže buď tady budeme ctít zákony, a v tom zákoně je to jednoznačně dané, kdy může zákon nabývat účinnosti, anebo si řekneme, že to prostě neplatí.
Kdo je proti? Nyní bychom přistoupili k projednávání bodu 3, já tento bod otevírám. Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr dopravy Martin Kupka. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.
Už v prvním čtení jsem přiblížil celý příběh projednávání a přípravy právě této důležité změny. Míří k tomu, aby dokázaly všechny procesy investorské organizace probíhat pružněji, aby se posílila pozice Ředitelství silnic a dálnic i na pracovním trhu, aby v tomto směru bylo možné také zajistit větší kontrolu výkonu činnosti Ředitelství silnic a dálnic nejen v oblasti investorské přípravy, v oblasti samotného investování, tedy průběhu staveb, ale také v rámci údržby. Ten přesun, respektive transformace na státní podnik totiž umožní zároveň financování, které půjde po logice provedené služby vůči státu, tedy provedených údržbových prací, zrealizovaných investičních staveb a podobně. Děkuji mnohokrát za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, pane zpravodaji, máte slovo. Pan ministr nemá zájem, pan zpravodaj také ne. V podrobné rozpravě nezazněly žádné návrhy, o kterých bychom měli hlasovat, končím tedy projednávání druhého čtení tohoto návrhu. Děkuji panu ministrovi, děkuji panu zpravodaji. Než přistoupíme k projednání dalšího bodu, přečtu omluvu: omlouvá se pan místopředseda Skopeček od 16.15 do 18 z pracovních důvodů. Nyní otevírám bod Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.
Děkuji, vážená paní předsedající. Hlavním cílem předkládaného návrhu zákona je zkvalitnění stávající právní úpravy, odstranění jejích nedostatků identifikovaných v praxi, snížení administrativní zátěže podnikatelů a úspora finančních prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu na chod státní báňské správy. Materiál byl projednán pouze v hospodářském výboru, který byl zároveň ustanoven jako výbor garanční. Výbor k návrhu neuplatnil žádné pozměňovací návrhy a ve svém usnesení doporučil, aby byl projednán a schválen ve znění předloženého vládního návrhu. O případných pozměňovacích návrzích, které budou načteny dnes, jsem samozřejmě připraven s vámi diskutovat. Děkuji za pozornost.
Děkuji, pane ministře. Prosím, abyste zaujal místo u stolku zpravodajů. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání hospodářskému výboru jako výboru garančnímu. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, paní předsedající. III. pověřuje zpravodaje výboru, aby na schůzi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky přednesl zprávu o výsledcích projednávání tohoto návrhu zákona v hospodářském výboru; V podrobné rozpravě si dovolím potom navrhnout, aby se garanční výbor již dále nezabýval návrhem tohoto zákona, protože nebyly podány žádné pozměňovací ani jiné návrhy.
Otevírám obecnou rozpravu, do které je přihlášen pan poslanec Marek Novák.
Vážené kolegyně, vážení kolegové, já se velmi krátce vyjádřím k té novele, kde nemáme předložený žádný pozměňovací návrh. Tam jde zhruba o pět změn, kdy se navrhuje zrušit jeden z osmi obvodních báňských úřadů, a to vlastně pro území krajů Libereckého a Vysočina se sídlem v Liberci. Za nás je to rozhodně zefektivnění a na druhé straně také úspora. Dále je tam navrženo odstranit administrativní překážky při povolování vývozu výbušnin. Zase v rámci administrace a procesu zásadní zrychlení, takže za nás stoprocentně ano. V řízeních o žádostech o povolení vývozu, dovozu a tranzitu se navrhuje zavést institut tichého souhlasu. Zde také souhlasíme. V zájmu efektivnějšího sdílení informací o vydaných povoleních mezi Českým báňským úřadem a orgány Celní správy se navrhlo změnit, automatizovat formu skrze příslušné informační systémy, takže další zrychlení procesu, a samozřejmě také zlevnění. Opět zrychlení procesu, zlevnění procesu. Tudíž můžu sdělit, že podpoříme, aby se již nemusel garanční výbor zákonem před třetím čtením zabývat, a byl tak zrychlen proces přijetí tohoto zákona.
Jedná se o návrh, který má možnost stanovit navýšení poplatků poté, co dojde k jeho uhrazení v plné výši v poplatkovém období. Způsobuje zásadní narušení právní jistoty poplatkových subjektů. Je nesporné, že navýšení plní svou funkci při neplacení místních poplatků a motivuje poplatníka zaplatit poplatek řádně a včas. Na druhou stranu však pro tyto případy existuje riziko jisté zneužitelnosti institutu místních poplatků, a to ve smyslu cíleného nastavení splatnosti poplatku tak, aby minimálně pro část poplatníků bylo z objektivních důvodů obtížné jej uhradit. Tyto případy jsou ostatně navrhovateli známy i z praxe. Je přitom zřejmé, že takový postup nekoresponduje smyslu a účelu institutu a zasahuje do legitimního očekávání adresátů poplatkové povinnosti. Z těchto důvodů předkládaný návrh usiluje o to, aby správce poplatku nemohl stanovit jeho zvýšení v případě, kdy je uhrazen v plné výši, sice po splatnosti, ale v daném poplatkovém období. Není tak zcela zřejmé, zda pro kvalifikaci postačí dosažení hranice 65 let věku, nebo je zapotřebí, aby poplatník dovršil stáří 66 let. V současnosti tak některé obce k odstranění interpretačních nejasností přistupují k úpravě v rámci obecně závazné vyhlášky. Jiné obce ponechávají vyjasnění slov zákona adresátům právní úpravy. To v praxi vede k nejednotné aplikaci, a tedy k nerovnostem mezi adresáty.